Vládní nařízení zaváděné zákonem je pouhou záplatou tohoto budoucího stavu, pokud ta novela projde. Problematická je i změna názvu civilní ochrana na civilní obranu. Přes mé konkrétní výhrady doporučuji postoupení návrhu zákona do druhého čtení.
Nikoho nevidím, písemné přihlášky nemám, končím obecnou rozpravu. Pane ministře? Budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování, a to hlasování číslo 32, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 32, z přítomných 173 pro 139, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod. Od 16.30 se omlouvá pan poslanec Jan Farský do konce dnešního jednacího dne, a to z osobních důvodů. Budeme pokračovat dalším bodem pana ministra obrany a tím je
Novela chce v první řadě zpřísnit a sjednotit podmínky pro získání statusu válečného veterána tak, aby byla zachována jeho morální hodnota. Ke zpřísnění dojde v důsledku rozlišení vojenských misí dle míry jejich nebezpečnosti a nastavení odlišného časového úseku výkonu služby, který bude nutný k získání statusu válečného veterána. Nejkratší započitatelná doba podle tohoto usnesení však činí nejméně 90 dnů nepřetržitého výkonu služby. Zpřísnění je navíc vedeno snahou o odstranění stávajícího nerovného stavu, kdy pro novodobé veterány je dostačující účast v misi po dobu 30 dnů, zatímco druhováleční veteráni, kteří se mnohdy účastnili bojových střetů přímo ve válečných operacích, museli splňovat podmínku nejméně 90 dnů nepřetržité aktivní bojové činnosti. Dalším cílem je rovněž rozšíření okruhu osob oprávněných získat status válečného veterána. Ten budou moci získat všichni příslušníci bezpečnostních sborů, to je příslušníci Hasičského záchranného sboru, Celní správy a další, a nejen příslušníci Armády a Policie České republiky, jak tomu bylo doposud. Nově bude upravena také možnost využití kapacit domova pro válečné veterány. Je však navrhováno, aby válečný veterán měl před touto další osobou vždy přednost a aby bylo v případě potřeby uvolnění lůžka pro veterána možno jednostranně této další osobě ukončit pobyt v domově. Legislativní proces však nebyl v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny dokončen. To je nějaký omyl.
A nyní požádám pana předsedu výboru pro obranu poslance Davida Kádnera, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Klučku.
Klučku, ano. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Slibuji, že toho nezneužiji jako pan kolega, kterému už dávno vypršel čas a ještě tady pořád diskutoval, přestože neumí řídit nemocnici a má ji ve ztrátových číslech. Já jsem se ptal, proč není možné uvnitř toho rozpočtu najít něco na ty nemocnice. A vzkaz poslaneckému klubu KSČM: Nikdo z vašich kolegů k tomu nepromluvil.
Jestli to chcete změnit, změňte prvně Ústavu, a potom teprve se mohou nasazovat poplatky. A co se týká poznámek pana kolegy Bendla - prostřednictvím předsedající. Hospodaření v nemocnicích, to je samostatná kapitola. Ale končím tím, že prostě za těchto podmínek se komunisté o nějakých poplatcích vůbec bavit nehodlají.
S další faktickou je přihlášena paní poslankyně Marková.
Děkuji za slovo. Druhá věc je, že na výboru pro zdravotnictví, kde jsme dnes probírali rozpočet Ministerstva zdravotnictví, který je v rozsahu 6 miliard korun, o tom jsme se dnes bavili, tak bych to dala jenom do souvislosti s tím, že většinou je zdravotnický systém hrazen z veřejného zdravotního pojištění a to je celkem tedy těch řekněme více než 200 miliard. Takže jeho otázky, které kladl na pana ministra a na jeho náměstky, byly minimálně nekompetentní.
Děkuji za slovo. Já jsem tedy od poslaneckého klubu KSČM neslyšel k tomu materiálu vůbec nic, jenom zvedli ruku a v podstatě jim nevadila ta diskuse, absolutně nezajímavá pro ně. Můžete je zpochybňovat a můžete říkat - 200 miliard je víc. Ale 6 miliard - ono prostě ke každé koruně, nebo každá koruna dobrá, halíře dělají talíře. Můžete nás kritizovat, ale fakta neukřičíte. Když jste přebírali se socialisty středočeské zdravotnictví, přebírali jste nemocnice v černých číslech. Odkládáte financování, stavíte muzea, ale stavíte je tak, že budou profinancovány až o rok později. Takhle vypadá hospodaření komunistů a sociálních demokratů.
Další faktická - paní poslankyně Marková.
Opět prostřednictvím paní předsedající panu kolegovi Bendlovi.
Prostřednictvím předsedající - pane poslanče, program schůze výboru pro zdravotnictví byl projednání kapitoly 355, což je rozpočet Ministerstva zdravotnictví. To znamená, pokud je možno, nastudujte si, co co znamená, a když je na programu výboru něco, držme se programu, který jsme si odhlasovali.
To se přece někde ukázat muselo. Ukázalo se to třeba také tady.
Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Pan poslanec Vladimír Koníček byl schválen jako zpravodaj předloženého návrhu. Nyní uděluji slovo panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně a kolegové, toto je třetí návrh změnového zákona, který si vynutilo přijetí kontrolního řádu.
Hlásí se pan poslanec Koníček. Nikdo. Takže tímto obecnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že nebyl předložen návrh na vrácení navrhovateli k dopracování ani nebyl předložen návrh na zamítnutí předloženého návrhu, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Zahajuji tedy tímto hlasování. Proti? Tímto hlasování končím. Dále budeme hlasovat o návrhu zkrátit lhůtu pro projednání předloženého návrhu na 30 dnů. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Kdo je pro? Hlasování končím. Tímto hlasování a projednávání tohoto bodu končím.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl předkládaný návrh zákona novelizující zákon o veřejném zdravotním pojištění ve věci hospitalizačních regulačních poplatků. Regulační poplatek ve výši 100 korun je významným příjmem některých poskytovatelů zdravotních služeb a často tvoří i více než 10 % celkového objemu jejich příjmů. Tak je tomu zejména v případě poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče nebo například lázní. Je proto nutné, aby byl tento poplatek zachován v míře, která nepovede k významným existenčním obtížím takových subjektů. Jiné omezení, ani časové, ani věkové, nenavrhujeme. V souladu s názorem Ústavního soudu je primárním úkolem zákonodárce zajistit to, aby výpadek regulačního poplatku za lůžkovou péči bezdůvodně a nespravedlivě ekonomicky nepostihl právě poskytovatele zdravotních služeb.
A to, co je dnes předkládáno, je výsledek té práce, kde jsme se zavázali i veřejně, že se pokusíme přesvědčit veřejnost, že politické strany jsou taky schopny na něčem se dohodnout.
Děkuji i za dodržení času. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Brabec.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, za poslanecký klub ANO chci říct, že my jsme ještě některá ustanovení této novely považovali za nedostatečná a chtěli jsme je zpřísnit. Nebyli jsme, jak víte, v minulém parlamentu, ale vzhledem k situaci a vzhledem k náročnosti a hlavně k urgentnosti této akce jsme se nakonec rozhodli podpořit novelu v prvním čtení.
Bylo to velmi nehezké, nevybíravé. Ale myslím si, že problém těch staroušků - a teď mi prominou ti, co se dříve narodili - je ten, že oni třeba špatně vidí, špatně slyší, a pak podepíší smlouvu, kterou prostě přečíst nemohou, a teprve doma zjistí rodina, že podepsal něco, co podepsat neměl. A ta smlouva bohužel už je platná. A já si myslím, že tady od Nového roku bude platit nový občanský zákoník, který na toto pamatoval. Mimochodem - Děkuji za pozornost.
Také děkuji panu poslanci Adamcovi. A pokud nejsou, pan poslanec Pospíšil?
A bylo by dobré, aby třeba i Ministerstvo průmyslu a obchodu a jiné organizace, které vytvářejí osvětu u těch, kteří bohužel jsou obětí chování tzv. šmejdů, tak aby o této právní úpravě věděli. Vychází to mimo jiné z evropské úpravy, z evropské směrnice, ale je to dále rozvinuto právě v občanském zákoníku. Je tam přesně doplněno, napsáno, že se jedná o smlouvy, které jsou uzavřeny během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb. Dámy a pánové, jak jsem řekl, upozorňuji na to zvláště z toho důvodu, pokud nás náhodou občané poslouchají, aby věděli o této možnosti ochrany, která vyvěrá z evropského práva a je nově upravena v novém občanském zákoníku a navazuje na úpravu i v současném zákoníku.
Děkuji. Tak pan poslanec Okamura? Prosím.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, za Úsvit přímé demokracie bych chtěl říci, že také podporujeme tento návrh. Nicméně zároveň bychom chtěli následně zahájit diskusi na to, zdali už není čas, protože například děti do 18 let jsou chráněny jako nesvéprávné. Protože právě u těch starších lidí - oni nejsou nijak chráněni právě proti těmto nekalým praktikám. Na rozdíl třeba od dětí do 18 let. A druhá věc je, že mně tady v té úpravě, přestože ji samozřejmě podporujeme a budeme hlasovat pro, tak nám tady chybí třeba ošetření podomního prodeje.
Nejdříve pan předseda klubu Kalousek, pak poslanec Lobkowicz, pan předseda Jurečka. Pane poslanče, prosím.
Nechci to protahovat, ale přece jenom musím ostře zaprotestovat proti nápadu, který byl vznesen na půdě Poslanecké sněmovny. Tam je nezbytný individuální přístup. Bude-li předložen návrh zákona o zvláštní ochraně Tomia Okamury, jsem připraven se jím zabývat , protože jsou k tomu nepochybně důvody.
To znamená, já už bych tady vlastně nesměl být, já bych měl být mrtvý, měl bych zkrátka někde lézt kanálem a nikde se neukazovat.

A proto se stavím proti tomu, když někdo říká, že od 70 let jsou lidé již neschopni přemýšlet.
Pan předseda klubu Jurečka, prosím.
Dnes podomní prodej může řešit opravdu samospráva, může to řešit radnice ve městech.
Vzhledem k tomu, že nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele, zda chce mít závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.
Já navážu na předcházející vystoupení a doporučuji projednat tento návrh ve výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví.
Kdo je proti? Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Laudáta, a to je návrh na projednání v petičním výboru. Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Dalším návrhem pro hlasování je návrh na projednání ve zdravotním výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti? Hlasování končím. A poslední návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh na projednání v petičním výboru. Kdo je pro tento návrh? Hlasování končím. Přihlášeno bylo 179 poslanců, z toho pro 111, návrh byl přijat. Tím končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem k projednání je bod číslo
Jedná se především o stanovení nezbytného rámce povinností komerčních spisoven v oblasti odborné správy dokumentů a povinností veřejnoprávních i soukromoprávních původců, stanovení skutkových podstat správních deliktů pro případy nesplnění stanovených povinností a stanovení působnosti státních oblastních archívů vůči komerčním spisovnám v oblasti kontroly a náhradní úschovy dokumentů při zániku spisovny. Z důvodu rozpuštění Sněmovny k jeho dalšímu projednání již nedošlo.
Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby zpravodajkou tohoto tisku byla paní poslankyně Matušovská.
Děkuji, pane předsedo. Účelem předkládané právní úpravy, jak už zmínil pan ministr, je zabránění zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů ze strany neseriózních podnikatelů v průběhu tzv. předváděcích akcí. Na tyto praktiky mimo jiné upozornil dokument Sylvie Dymákové Šmejdi v dubnu 2013, kdy skrytá kamera zachycuje drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Cílem novely je zamezit nekalým obchodním praktikám používaným podnikateli, kteří zneužívají slabost určité skupiny obyvatel, a to zejména seniorů, ve kterých vyvolávají pocit závazků či vděčnosti, a ti pak koupí výrobky, které by jinak nekoupili. Současně tak poškozují poctivé a seriózní podnikatele v oblasti přímého prodeje. Používané praktiky mají navíc závazné společenské dopady, protože spotřebitelé se pod nátlakem zadlužují, a tím se mnohdy dostávají do bezvýchodné životní situace. Česká obchodní inspekce uložila pokuty za více než 20 milionů korun. Ve většině případů se dozorové orgány o předváděcích akcích dozvědí až po jejich konání, kdy už nelze jednoznačně prokázat porušení právních povinností. Návrh tedy řeší základní povinné informace uvedené na pozvánkách, informace musí být jasné a srozumitelné. Novela je kvalitně zpracovaná a odpovídá řešení situací v současné době. Za zvážení by stálo zvýšení sankcí za správní delikty. Uvědomme si, že cílovou skupinou těchto podnikatelů, jak už jsem výše zmiňovala, se stávají hlavně senioři. Ti, kteří nemohou, či jim slušnost nedovolí se bránit. Je naší povinností konečně utržit přítrž těmto lidským supům živícím se na nejslabší skupině obyvatel.
Otevírám obecnou rozpravu. Zatím zde mám jednu přihlášku od paní poslankyně Bebarové Rujbrové. Děkuji, paní poslankyně. Pan poslanec Brabec chce faktickou? Ne. Prosím, pane poslanče Polčáku, máte slovo.
Proto i náš poslanecký klub nepodal proti tomuto postupu veto.
Nyní s přednostním právem pan předseda klubu KSČM, potom pan poslanec Brabec s řádnou přihláškou.
Jenom připomínám, že to nebyla pouze vláda. Vláda byla pouze tím, kdo zpracoval ten námět a přednesl jej v minulém volebním období, a je skutečností to, co říkal pan kolega Polčák, že nebýt předčasných voleb, dávno by tento návrh byl schválen a dávno by již platil. U toho jsme byly všechny poslanecké kluby minulého volebního období.
A do třetice si dovolím přidat - již tu dnes proběhly informace k případným změnám v orgánech Poslanecké sněmovny. I tyto návrhy na změny v orgánech, případně v jednotlivých výborech a podobně, prosím podejte na volební komisi také zítra do 11 hodin. To je ode mne vše. Děkuji a připomínám, volební komise zasedá zítra ve dvě odpoledne.
Takže děkuji za vyhlášení lhůt, předsedové klubů se jistě podle toho zařídí, a končím tento bod. Jenom bych požádal Kancelář Poslanecké sněmovny, aby zajistila přítomnost pana ministra zdravotnictví Holcáta, který bude předkladatelem. Nejprve tedy otevřeme bod číslo Pane ministře, máte slovo.
Tyto náklady by měly být pojištěnci hrazeny do výše nákladů, které by na zdravotní služby byly zdravotní pojišťovnou vynaloženy, pokud by byly tyto služby čerpány na území České republiky, ovšem vždy maximálně do výše skutečných nákladů. Pro výpočet náhrady nákladů musí být stanovena objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria, což předkládaná novela řeší odkazem na právní předpisy, podle kterých je možno výši náhrady nákladů vypočítat. Dalším požadavkem směrnice je zakotvení takzvaného vnitrostátního kontaktního místa, jehož úkolem je poskytování informací týkajících se čerpání zdravotních služeb v rámci Evropské unie. Tento institut předkládaná novela také upravuje, přičemž stanoví, že kategorie zdravotních služeb, jejichž náhrada bude předchozím souhlasem podmíněna, mohou být vymezeny nařízením vlády. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Proto je také navrženo, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, neboť jinak se vystavuje nebezpečí zahájení řízení a porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, což by mohlo mít velmi nepříznivé následky.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl vaším prostřednictvím vzkázat panu poslanci Koníčkovi, když už mluví o mně jako bývalém ministru dopravy, tak ať říká pravdu. Docela jednoduché. Takže my nenapadáme obsah toho zákona, ale způsob projednávání. A to si ten váš pošťák vybral sám.
Aby ten pořádek byl úplný, tak tady dochází trošku ke zmatení pojmů. Teprve potom je to správně.
Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Chtěl bych navrhnout v rozpravě zkrácení o 30 dnů na 30 dnů.
Paní kolegyně Černochová. Děkuji. Budeme pokračovat. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Pan ministr Pecina ještě v rozpravě.
Já budu velice stručný. Moc tu situaci nechápu. My jsme na nich nic neměnili.